Vždyť Poláci jsou vaši největší kámoši, dali pana premiéra do vlaku do Kyjeva. To je jedno. V čem je to výhodné? Co to je za solidaritu Evropské unie? Ale pokud vám něco dali, tak proč to neřeknete? To je mafie, ti pašeráci! Zase ty nesmysly, že my potřebujeme... Vnější hranice máme hlídat my, členské státy. Takže my jsme se vlastně vrátili v nějaké podobě do roku 2015, protože přece solidarita nemůže být povinná. Solidarita je co? To je dar, to je dobrovolné. Takže povinné kvóty a povinná solidarita? Vždyť je to protimluv, je to úplně na hlavu! Jak to budou počítat? To bude nějaké počítadlo na hranici? Kdo ví, kdo sem přichází? Švédsko nestačí? Dneska se tam policie bojí. Kolik lidí odešlo ze Švédska. To je úplně - nevím, jakou to má souvislost. Chceme vědět, jestli pan ministr měl mandát od výboru pro Evropskou unii. Chceme vědět, kolik jste dostal peněz. A principiálně je to špatně. Opakovaně jsem na Evropské radě vyzýval Evropu, a taky jsme si dělili ty kompetence. Ano, a Erdogan měl tu spoušť - pustil, nepustil. Měl 3 miliony těch uprchlíků. Opakovaně jsem říkal, vyřešme Sýrii, ať se ti lidi vrátí domů! Sýrie byla krásná země. Ano, je tam diktátor. Ale měli to řešit.
Budeme pokračovat v projednávání.
Skoro všichni odešli, ale tak pan poslanec Michálek mi tady zůstal, prostřednictvím paní předsedající. Já bych tedy zareagovala na pana poslance Michálka, když jste nás tady napadal, a volně bych vlastně pokračovala v tom, co tady řekl můj předřečník, pan poslanec Patrik Nacher. Já bych se vás ráda zeptala, jestli víte, kolik bylo opozičních okének za to vaše působení? Kolik jste nám dovolili interpelací za to vaše působení? A když interpelujeme, jestli si myslíte, že tady interpelujeme ty ministry, kteří tady nesedí, bohužel. No a poslední, jestli byste mi mohl říct, kolik těch mimořádných schůzí, které jsme si my svolali, tak kolik vlastně bylo prohlasováno. To znamená, že jste nám prohlasovali program a mohli jsme o nich řádně diskutovat. Já vám s tím pomůžu. Možná, že to byla jedna, víc nic. Takže vystoupí lidi s přednostním právem, poté vy zamáznete program, a tím to končí. Každá mimořádná schůze tímto končí. Takže nemůžete se divit, že se snažíme načítat ty mimořádné body, nebo respektive body do programu, protože my nemáme jinou možnost o tom diskutovat. Že bohužel jinou asi možnost nemáme. A děkuji vám předem za odpovědi.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, prosím.
Děkuju, paní předsedající. Zbylí kolegové a kolegyně, já jenom bych chtěla říct, že tady se mluvilo o tom, jak obstruujeme a podobně. Nevšimli jste si, jak podstatně jste zkrátili počty jednacích dnů ve Sněmovně harmonogramem? Nejen jednacích dnů, ale potom i počty hodin. Bylo běžné, že ve středu se jednalo od 9 do 19 hodin. Byl šestitýdenní cyklus, byly variabilní týdny - teď už jste je zavedli, protože jste zjistili, že je málo počtu jednacích dnů. Vy jste sami omezili počty jednacích dnů a divíte se, že vám nejde práce, protože se vám do ní chodit nechce! Promiňte mi, kolegové, kolegyně, je to fakt. A víte, mimořádné schůze, které svolává koalice, a dělá přes noc - kolegové, kolegyně, vy nás můžete přehlasovat a dávat si body, které chcete projednat, na řádná jednání. Já tomu nerozumím a nerozuměla jsem tomu ani minulý týden. A pokud se týče kolegy Michálka, vaším prostřednictvím, paní předsedající, mně to přijde ne lex Babiš, ale lex Michálek proti Babišovi. Protože vy říkáte všichni: Musíme omezit vlastnictví médií politiky. Ale váš návrh taky říká to, že internetová média vůbec neovlivňují veřejnost, protože se tento pozměňovací návrh vůbec netýká internetových médií, vlastnictví internetových médií. Bojujete proti dezinformacím. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl v souladu s jednacím řádem v rámci své faktické poznámky reagovat na předřečníky. Zejména bych chtěl zdůraznit, že naprosto nesouhlasím s tím, co tady říkal pan poslanec Michálek. Tady opakovaně docházelo k obcházení jednacího řádu. Vy jste vypínali Sněmovnu. Nemůžete říkat, že my jsme způsobili delší projednávací čas. Prostě není tomu tak. Nikdo vás nikdy nenutil porušovat jednací řád a hlasovat třeba po 19. hodině, že se prodlužuje jednací doba, to bylo novum, které jste zavedli vy. Zneužívání stavu legislativní nouze, to se tady také předtím nedělo. To, že odešli všichni ministři, a tím vypnuli parlament, to se tady také nikdy v minulosti nestalo. Noční jednání nebyla. Nebyla. Zkrátka když se to obstrukčně prodloužilo, tak se šlo domů a pokračovalo se druhý den. To je vaše metoda práce. Tak to prosím nesvalujte na nás! Začali jsme špatně. Na doplnění toho, co říkala paní poslankyně Peštová. Takže i když nebyl schválen program, tak v podstatě ta opozice měla luxusní prostor vyjádřit své myšlenky a své postoje. Naproti tomu my většinou máme tři, někdy máme čtyři jako největší poslanecký klub. A z toho se to všechno odvíjí.
Děkuji. Pokud přeruším pana poslance, tak mu zasáhnu do jeho času. Prosím, abyste to respektovali. Děkuji.
Tak to nevím. A za další něco tam vykládal o tom, jak chceme to dotační mateřské mléko. Ale co mě překvapuje, že toto zaznívá od představitele strany, která katastrofu ve volbách - čtyři poslance - proměnila ve tři ministry. To mě tedy překvapuje.
Děkuji za dodržení času.
Máme stále představu, že se o všem hlasuje. Hlasuje se o té pozici, pan premiér nás tady edukoval, že oni ani nehlasují, my jsme hlasovali negativním způsobem. To znamená, že ty státy, které byly proti, se k tomu vyjádřily, ty, které byly pro, tu ruku nezvedaly. Ranní pozice v diskusi Polska byla, my nebudeme platit solidární příspěvek, dokud máme takový počet Ukrajinců na našem území. Já jinou pozici Polska neznám, protože ve finálním rozhodování, kdy Polsko zvedlo tu cedulku se jménem Polsko, tak už to polský zástupce nekomentoval a už nějakým způsobem nereagoval na argument České republiky, že je vyjednána výjimka, která bude platit jak pro Polsko, tak pro Pobaltí. A na otázku paní poslankyně Maříkové, jestli budeme platit, jsem, doufám, také odpověděl. Tak kdyby zázrakem všichni Ukrajinci jako lusknutím prstu zmizeli, a zdůrazňuju, a tento právní dokument by byl schválen - by byl schválen. On není schválen, tohle je pozice Rady. On není schválen. Relokace odmítáme a povinné nejsou. A to je legitimní česká pozice v Evropském parlamentu, snad zastávaná všemi poslanci napříč politickým spektrem v Evropském parlamentu, a to vybojovat taxativní vymezení, které Česká republika dlouhodobě dělá. Ale to, že to v tom usnesení je, to snad nikdo z vás při pohledu do schváleného materiálu nemůže popřít. Tohle není žádná magie, tohle není žádné zatajování.
Také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zlínský, připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, měl bych na vás takový dotaz. Jestli dobře počítám, tak v případě relokace migrantů, kdy cirka na jednoho připadá půl milionu, pokud bychom se chtěli vykoupit, tak je to 400 migrantů. A já bych se chtěl zeptat, kolik by, já jsem totiž zatížený na detail, kolik by přicházelo v úvahu migrantů, kolik by připadlo případně na Českou republiku z těch 30 000 avizovaných migrantů v tom dokumentu?
Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Mašek a připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová. Nyní je na řadě paní poslankyně Pokorná Jermanová a připraví se paní předsedkyně Schillerová.
Pane ministře, nepřesvědčil jste mě ani náhodou. Na stole je návrh, který byl na stole už před několika lety. Jenom se změnily pojmy, ale nezměnil se ten obsah. Povinná solidarita znamená, že dříve mohly státy nabídnout své kapacity, dnes musí, nebo když nenabídnou, neudělají ty kroky, neposkytnou součinnost, tak musí zaplatit. Je spousta úzkých míst, která se nepodařilo ani na summitu ministrů vnitra vyřešit. Ty věci budou otevřené a do budoucna budou zvyšovat problém v jednotlivých státech. Návrh není tak skvělý, jak se prezentuje.
Zastánci této nové migrační dohody říkají, že jde o férový, korektní a vyvážený text, který nám zachovává možnost volby. Ano, zde musím souhlasit, ona povinná solidarita je metaforicky řečeno volbou, tedy jakýmsi výběrem mezi smrtí oběšením, zastřelením nebo na elektrickém křesle. Tolik zatím k obsahu dohody, která je pro naši zemi jednoznačně nevýhodná a škodlivá. Maďarsko a Polsko byly proti, Slovensko se zdrželo. Je to ze strany vlády Petra Fialy škodlivá a krátkozraká politika. Slovenský ministr vnitra Ivan Šimko, který se při hlasování o dohodě zdržel, mimo jiné prohlásil, že pro Slovensko jsou některá její ustanovení těžko akceptovatelná a politicky neprůchodná, a to i po úpravách textu. Polský ministr vnitra Bartosz Grodecki k dohodě prohlásil, že Polsko odmítá platit pokuty za to, že hromadně nedováží do Evropy migranty. Tím je velmi lapidárně a přesně shrnuta podstata nového unijního migračního paktu. Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce prohlásil, že Evropská unie chce do jeho země umístit prostřednictvím nové úpravy azylové politiky migranty silou: Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné. Chtějí nuceně z Maďarska udělat zemi migrantů, řekl premiér Orbán prostřednictvím svého mluvčího Zoltána Kovácse. Takže hovořit v souvislosti s hlasováním pana Rakušana pro tuto dohodu o migračních kvótách je zcela věcné, přiléhavé a legitimní. Podoba této blokační menšiny může být vnitřně flexibilní, přičemž vždy musí splňovat dvě základní podmínky. Takže záleží skutečně na každém hlasu, v tomto případě na postoji každého členského státu. Proto je tak zásadní, jak bude hlasovat Česká republika. Pro návrh nových migračních nařízení totiž nehlasovaly kromě Polska a Maďarska, které byly striktně proti, ještě Slovensko, Litva, Malta a Bulharsko, které se zdržely. Pokud by se blokační menšina neposkládala pouze proto, že by se k ní nepřipojila Česká republika, byla by to naprostá tragédie, která by nás na evropské scéně natrvalo poškodila a hlavně by poškodila český stát a jeho občany, současné i budoucí generace. Mimochodem na škodu by nebyla v obou případech ani konzultace s Ústavním soudem, jelikož se nepochybně jedná o výrazné omezení naší státní suverenity a mohou zde být i další kolize s českou ústavou. Za těchto okolností by o něčem takovém, jako je zásadní změna migrační a azylové politiky Evropské unie s rozsáhlými a negativními dopady na Českou republiku, neměla dle našeho názoru oprávnění rozhodnout žádná česká vláda, nejenom ta vaše, bez předchozího vyjádření českých občanů formou všeobecného celostátního závazného referenda. Obrazně řečeno, nemáte právo na našich občanech a na naší zemi testovat pravdivost výroku legendárního italského básníka Danteho, který zní, že cesta do ráje začíná v pekle. Děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě načtu ještě naše usnesení.
Zeptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy?
Děkuju za slovo, já mám návrh usnesení, na kterém se shodly všechny strany vládní koalice. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra vnitra Víta Rakušana o podobě reformy společné migrační politiky Evropské unie, která je v souladu s dlouhodobým postojem České republiky, je založena na finanční solidaritě mezi státy Evropské unie a nezahrnuje povinné relokační kvóty."
Také děkuji. Dále z místa se hlásila paní poslankyně Mračková Vildumetzová a dále z místa pan poslanec Okamura. Prosím.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Jak jsem avizovala v rozpravě, že v podrobné rozpravě přečtu návrh usnesení za hnutí ANO, které svolalo tuto mimořádnou schůzi, a byla bych velmi ráda, aby všichni poslanci poslouchali návrh na usnesení, o kterém se pak bude hlasovat. Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra Petra Fialu k okamžité personální výměně na pozici ministra vnitra České republiky. Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra Petra Fialu k iniciativě svolání Evropské rady k této migrační reformě, kde zazní jasné negativní stanovisko České republiky." Požádala bych o každém bodu hlasovat zvlášť.
Také děkuji. A další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Okamura.
Vážené dámy a pánové, takže usnesení SPD: "Poslanecká sněmovna A navrhuji, aby se hlasovalo o každém zvlášť.
Také děkuji a dovolím si požádat, abyste všichni předali návrhy usnesení paní zpravodajce. Omlouvá se od 18.30 pan poslanec Dufek Aleš z pracovních důvodů, dále pan poslanec Kohajda Michael od 16.50 z pracovních důvodů, pan poslanec Nacher Patrik od 18.30 z rodinných důvodů, pan poslanec Síla Jan od 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Teleky Róbert od 18.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Výborný Marek od 14.30 do 17.45 z pracovních důvodů a pan poslanec Zborovský Miroslav od 15.20 do 17.15 z osobních důvodů. Dále svoji omluvu zrušila paní poslankyně Šafránková, která je již přítomna. Moc děkuji. Prosím.
Takže já vždycky přečtu, o čem budeme hlasovat, a já vás požádám, zda byste o daném usnesení dala hlasovat.
Ano, prosím, já už jsem zagongovala, takže můžeme začít. A odhlásit, ano, všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. A poprosím paní zpravodajku, aby chviličku posečkala, než se nám ustálí počet přihlášených. A už to vypadá dobře, takže můžeme začít. Návrh byl přijat.
Děkuji. Nyní budeme hlasovat o usnesení, které předložil poslanecký klub hnutí ANO.
Přijde vám to absurdní? No to byla před pár lety i vidina této situace, kdy čtyři poslanci určují vládní agendu. V prvním čtení jsme ho diskutovali 25 minut, ve druhém čtení to bylo zhruba taky 25 minut. Ale kolega Michálek v jeho závěru načetl pozměňovací návrh, který s projednávaným zákonem nijak nesouvisí, a jde tedy o ukázkový přílepek. Příště proto předpokládám, že budeme Andreje Babiše řešit třeba u novely stavebního zákona. Jeho pozměňovací návrh navíc neprošel výbory, takže o něm nebylo nijak diskutováno. Oznámili jste nám a odhlasovali si, že pokud dnes nebude novela schválena ve třetím čtení, tak si schválíte pevný čas hlasování na tento pátek v 11 hodin. To opravdu máte pocit, že tu proběhla relevantní diskuse, abyste k něčemu tak krajnímu mohli přistoupit? Vždyť něco takového by se mohlo i vyučovat jako příklad totální arogance moci. Včera jsme tento bod dlouho diskutovali na našem poslaneckém klubu a já mohu říct, že naši poslanci si připravovali analýzy skutečně věcné a obsahově velmi zajímavé projevy. A vy jim chcete sebrat možnost vystoupit? Jaký je k tomu důvod? Kdy mohli jindy vystupovat? Mohli vystupovat v prvním čtení, když neměli žádné připomínky k tomuto zákonu? Mohli vystupovat ve druhém čtení? Nevěděli o nějakém přílepku. Očividně si to dnes nikdo z vás nepřipouští, ale měli byste si uvědomit, že dřív nebo později zase budete sedět v opozici, nevím, jestli to bude za rok a půl, za rok po volbách, nebo za půl roku, za rok, po volbách, nebo třeba za šest let, ale jednou v opozici budete. Kolega Michálek tím přílepkem zcela změnil podstatu toho zákona, takže první ani druhé čtení není možné připočítávat. Pochybností máme mnohem víc - ať už je to opět retroaktivita, kterou ve svých projevech budou podrobněji rozebírat mí kolegové, pokud se tedy na ně dostane, ale i další. Každopádně zcela jasně zde říkám, že pokud zákon projde i s přílepkem předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, klub hnutí ANO se obrátí na Ústavní soud, protože koalice porušuje všechna psaná i nepsaná pravidla. A chtěla bych hlavně apelovat na tu rozumnější část koalice, tedy na ty z vás, kteří nejsou v politice, aby bojovali proti někomu, ale jsou tu, aby bojovali za lidi a pracovali pro ně, aby skutečně zvážili, zda chtějí dělat stafáž Pirátům. Určité náznaky bychom tu už měli. Myslím, že možná pan ministr Blažek ví, o čem mluvím. Stačí se podívat, jak říkala moje kolegyně, na jejich Pirátské fórum. Co si to dovolují? Mohla bych mít z toho radost, znova opakuji, jako opoziční politička, no nemám.